Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve čtvrtek 6. června na 30. schůzi Poslanecké sněmovny. Bod byl přerušen před otevřením obecné rozpravy, během úvodního vystoupení zpravodaje garančního výboru. Další výbor, který se tímto návrhem zabýval, byl výbor pro bezpečnost. Rovnou se ptám pana zpravodaje, zda chce dokončit vystoupení, které tady začal pan původně určený zpravodaj Kolovratník a které bylo přerušeno. Jenom aby bylo úplně jasné, v jaké jsme situaci. Minule pana ministra zastupovala paní ministryně spravedlnosti, úvodní slovo řekla, potom vystoupil zpravodaj, který nedokončil svoje vystoupení, takže nyní má slovo pan zpravodaj.
Děkuji, pane předsedající.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milá vládo, usnesení výboru pro bezpečnost č. 89 z 21. schůze, která se uskutečnila 4. dubna 2019 k tomuto vládnímu návrhu zákona, zní: Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě výsledků jednání podvýboru pro hasičský záchranný sbor České republiky, po vystoupení náměstka ministra dopravy Ing. Ladislava Němce, po zpravodajské zprávě přednesené poslancem Markem Novákem a po obecné a podrobné rozpravě
Tehdy jsem se účastnil jednání s panem prezidentem a řádně jsem se omlouval. Bylo by ode mě nezdvořilé, abych alespoň ten zákon 266, vládní návrh, stručně neuvedl.
Děkuji panu poslanci Čižinskému, a pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu opravdu končím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, nyní vám přednesu návrh procedury, podle které Poslanecké sněmovně doporučil hlasovat garanční výbor, což je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Procedura je jednoduchá. A na závěr bude následovat třetí hlasování, ve kterém budeme hlasovat o zákonu jako o celku.
Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Procedura byla schválena, můžeme tedy podle ní postupovat. Návrh byl schválen.
Dále budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B pana poslance Jana Čižinského. Cílem pozměňovacího návrhu je zkrátit dobu uložení knihy úmrtí u matričních úřadů ze stávajících 75 let na 50 let. Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy a nyní bychom měli hlasovat o návrhu jako celku.
Zahájil jsem hlasování číslo 97 a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Dobrý den, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci. Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Musím konstatovat, že přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele. Přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Takže s ním musíme vyslovit z objektivních důvodů nesouhlas.
Děkuji panu ministrovi Miroslavu Tomanovi za úvodní slovo a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku.
Dobré dopoledne, pane předsedající, dámy a pánové.
Poté přijdou pozměňovací návrhy pana poslance Munzara pod písmenem E, který má tři varianty. Dobře.
Má někdo výhradu? Procedura byla schválena.
Můžeme pokračovat, paní zpravodajko. Schválili jsme proceduru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Ano, čili budeme hlasovat o legislativně technické úpravě.
Hospodářský výbor doporučuje.
Děkuji. Návrh byl přijat.
Toto vozidlo by mělo být osvobozeno od zpoplatnění, nepodléhá oznamovací povinnosti.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Tyto pozměňovací návrhy spolu souvisejí, protože je to přístup do evidence údajů o mýtném za účelem automatizovaného rozlišení, zda vozidlo podléhá časovému poplatku či mýtnému.
Děkuji. Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Hospodářský výbor doporučuje.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Hospodářský výbor doporučuje.
Návrh byl přijat.
Hospodářský výbor doporučuje.
Pan ministr? Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Hospodářský výbor doporučuje.
Kdo je pro?
Vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi jenom krátce v rámci třetího čtení okomentovat některé pozměňovací návrhy, které jsou před vámi a které by zasloužily vaši pozornost. Chtěl bych vás, kolegyně a kolegové, upozornit na to, že se jedná o vozidla se speciální registrační značkou starší 25 let, která si lidé, kteří mají rádi techniku, opečovávají a snaží se je zachovávat pro budoucí generace. Chci upozornit na jednu věc - k čemu slouží toto zpoplatnění. Ale obecně v tom principu to považuju za nespravedlnost. Čili ti, co si ušetří 30-40 tisíc, zaplatí si přestavbu svého vozidla na ekologický pohon, který má nízké limity, jsou z toho vyňati, ti, kteří hluboko do kapsy nemají, ti to naopak dostanou.
Děkuji pěkně za slovo. Dobré dopoledne. Chtěl bych vás jenom poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu pod písmenem G, který jsem tu načetl při druhém čtení.
Já opět upozorním sněmovnu, že je potřeba vést debaty, které se netýkají předmětu jednání, mimo jednací sál! A každý, kdo se chce přihlásit ke konkrétnímu bodu programu, může samozřejmě dostat slovo v pořadí, jak byl přihlášen. Ale respektujme jeden druhého.
Děkuji pěkně. Pokud bude chtít, aby kryl Státnímu fondu dopravní infrastruktury výpadek z dálničních známek, tak pouze převede více peněz ze státního rozpočtu. Čili na rozdíl od kolegy Kolovratníka si myslím, že naše silnice a dálnice nejsou v takovém stavu, že je korektní za jejich užívání vybírat vedle spotřební daně za benzin a DPH za benzin ještě navíc poplatek za dálniční známku. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Kupka, připraví se pan poslanec Dolínek.
Směřoval ke zjednodušení a zrychlení výstavby elektronických sítí nové generace. Nicméně je možné teď nachystat komplexní pozměňovací návrh, ucelenější, k jinému zákonu a rád bych se vydal touto cestou.
Dobré dopoledne, vážení kolegové. Takže jsem rád, že pan poslanec s tím sám přišel.
Víte, co řekla liška Malému princi: "Když sis mě ochočil, tak se o mě starej."
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou, do které mám šest přihlášek.
Součástí je též důvodová zpráva. Novelizační bod 4 ve vládním návrhu tuto pravomoc orgánu státní správy lesů bez náhrady a bez odůvodnění vypouští. Navrhovaná úprava novelizačního bodu směřuje k zachování stávajícího právního stavu, který orgánům státní správy lesů umožňuje přenést břemeno nákladů na realizaci mimořádných opatření na osobu, která z nich má prospěch. Děkuji za pozornost.
Jako další prosím paní poslankyni Pekarovou.
Ještě jednou děkuji za slovo. Já jsem pozměňovací návrhy, ke kterým se chci přihlásit, představila v obecné rozpravě.
A nyní prosím pana poslance Kotta. Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Holomčíka.
Děkuji za slovo.
Já bych vás, pane poslanče, požádal alespoň o číslo sněmovního dokumentu. Pokud ho nevíte v tuto chvíli, prosím, přihlaste se znovu.
Dobré poledne.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jak už bylo řečeno, garančním výborem je hospodářský výbor.
Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu... Ano, teď jsme v obecné rozpravě, takže já obecnou rozpravu končím. Nemám tady ani nějaké další návrhy, takže já zahajuji podrobnou rozpravu.
Děkuji.
Táži se na zájem o závěrečná slova. Dalším bodem dnešního programu schůze je
To samo o sobě v důsledku přineslo to, že trh mobilních operátorů, zejména s ohledem na ceny dat mobilních operátorů tolik zmiňovaných v těch posledních měsících, jsou z našeho pohledu nekonkurenční ve smyslu toho, že trh vykazuje známky takové, kdy pro spotřebitele jsou ceny extrémně vysoké, naopak pro korporace a velké instituce extrémně nízké. Cílem je tedy vytvořit výrazně vyšší konkurenční prostředí, a to takové, které by v důsledku i vedlo k tomu, že bude zájem v rámci vstupu na trh. Jinými slovy, připravujeme aukci pro čtvrtého operátora.
Já budu velmi stručný ve své úvodní řeči. Pan ministr představil v základu tu změnu, kterou děláme. My jsme to víc probírali už v tom prvním čtení tady, takže jenom jako důležitá informace pro vás, že hospodářský výbor přijal komplexní pozměňovací návrh, který jsme s kolegou Patrikem Nacherem a samozřejmě ve spolupráci s ministerstvem připravili. Dohodli jsme se, že ho podrobně představí v obecné rozpravě právě on. Já pak na konci obecné rozpravy k tomu budu mít ještě dvě větičky. Jinak jsou tam samozřejmě další pozměňovací návrhy, které si, předpokládám, představí jednotliví kolegové i včetně mě.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající.
K tomu jsou ty drobné změny, jak jsem vám o nich říkal. Za minutu volání, za SMS ta samotná povinnost má trvat pět let, stejně tak jako ty sankce, které my navrhujeme. Já už to nebudu opakovat ty obsahy. Další pozměňovací návrhy má kolega Jiránek sám.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já vám teď představím své dva pozměňovací návrhy. Tedy touto navrhovanou změnou získá Český telekomunikační úřad nový nástroj, který může zabránit manipulaci a spekulaci s kmitočty. Je to důležité i vzhledem k připravované aukci, která má za úkol posílit konkurenci na trhu. Tohle bylo hodně komplikované. Ono těch případů třeba nemusí být moc, možná nebude třeba vůbec žádný. Tak to je první změna. Podotýkám tedy, že navrhovaná právní úprava není v právním řádu ojedinělá. Zatím, co jsem zjišťoval, tak ti energetici zjišťují počty těch zkušeností, kdy se tohle dělo, a zatím nemám jediný případ. Navržená změna reaguje na skutečnost, že v současné době neexistuje právní možnost, aby se vlastník veřejné komunikační sítě, toho kabelu v zemi, mohl domáhat zřízení služebnosti v případech, kdy zanikne právní titul užívat pozemek pro umístění jeho veřejné sítě. Je to úplně běžné třeba u energetických sítí a vedla se tady kolem toho v roce 2017 už podrobná debata. Tak to jsou mé dva pozměňováky.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych obhájil svůj pozměňovací návrh, který v podrobné rozpravě načtu a přihlásím se k němu. Tolik k modelu, který je předložen. A musím říct, že ho vítám, protože zase se ukazuje, že prostě ten stát je nutný v rámci regulace, je nutný v rámci hledání cest, jak donutit soukromý kapitál k tomu, aby byl přívětivější k lidem. Teď ke konkrétnímu návrhu. Ten není složitý, ale pouze se zabírá otázkou, která je v návrhu navržena, to znamená automatickým nebo organizovaným a zjednodušeným přesunem čísla. Zkusím to vysvětlit vcelku lidsky. Vy máte zájem změnit operátora. Již se nemusíte starat dle tohoto návrhu. Jednoduše řešeno, jak by to mělo probíhat. Teď velké uvozovky službu. Když jsme na tu debatu narazili, tak se ukázalo, že to ještě není dopracováno do tohoto stavu, aby okamžitě platností tohoto zákona nějaké dvoufázové ověřování přišlo.
Cílem pozměňovacího návrhu pod sněmovním dokumentem číslo 3117 je uvést v soulad zákon o lesích se zákonem o ochraně přírody a managementem některých zvláště chráněných území. Stávající znění zákona o lesích formuluje absolutní povinnost zasahovat proti škůdcům. To je většinou vhodné v hospodářských lesích, ale v některých zvláště chráněných územích, kde je cílem ochrany samovolný vývoj porostů, je taková povinnost v přímém rozporu s posláním těchto území. U zvláště chráněných území, jako jsou zejména národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, případně části chráněných území, ve kterých plán péče stanovuje ponechání samovolnému vývoji, je často řešení této kolize administrativně komplikované. Další častá nedorozumění jsou důsledkem skutečnosti, že ponechání samovolnému vývoji není definováno v zákoně na ochranu přírody. Návrh uvedené rozpory řeší úpravou obou právních předpisů - zákona o lesích i zákona o ochraně přírody a krajiny. Jeho záměrem je ponechat v lesích určité množství suchých a tlejících stromů, což má zásadní význam pro biodiverzitu. K ponechání jsou vhodné zejména ekonomicky nezhodnotitelné stromy - pahýly, stromy s hnilobou, nevhodným tvarem, nevyužitelné souše a podobně. Biodiverzita je přitom jedním ze zásadních faktorů zvyšujících odolnost lesů. Návrh přenáší konečnou zodpovědnost za stanovení, schválení plánu mysliveckého hospodaření na orgán státní správy myslivosti. Obnova pestré druhové skladby není možná bez nastolení rovnováhy mezi stavy zvěře a obnovou lesů. V současné době přemnožená spárkatá zvěř spase nebo vážně poškodí někde všechny, někde většinu vysázených listnáčů a jedlí. Zejména vzhledem ke kalamitní situaci, kdy je třeba obnovit obrovské plochy poškozených lesů, je tento pozměňovací návrh absolutní prioritou pro umožnění obnovy lesů. Proto je nezbytná související novelizace zákona o myslivosti. Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto bylo to nejstručnější možné odůvodnění těch mnoha pozměňovacích návrhů, ke kterým se ještě přihlásím v podrobné rozpravě a které s kolegy Válkem, Holomčíkem a Balcarovou předkládáme.
Nyní další v pořadí v obecné rozpravě, paní poslankyně Alena Gajdušková.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážení páni ministři, určitě se shodneme, že není depresivnější pohled než na umírající les. Jako sociální demokratka považuji lesy za národní bohatství a jsem přesvědčena, že tak se všichni k lesům musíme chovat. Suchem oslabené lesní porosty snadno podléhají hmyzím škůdcům. V této chvíli ale vážené kolegyně, vážení kolegové, musím ohlásit něco jako střet zájmů. Musím také oznámit, že většinově zastoupená profese v mé nejužší rodině jsou lesáci a kousek lesa můj manžel také po rodičích vlastní.
Paní poslankyně, omlouvám se.
Děkuji pane předsedající. Také z praxe mám tři pozměňovací návrhy, které v této chvíli jen kratince představím. První pozměňovací návrh se týká toho, čemu se říkají bagatelní poplatky. Tyto poplatky pak při dodržení té metodiky mnohdy dosahují jenom desítek korun.
Jeho účelem je předložení návrhu vytvořit v rámci zákona o dráhách co nejjednodušší procesní postupy pro zajištění bezpečnosti drážní dopravy před nečekanými pády poškozených stromů, ale zejména, a to zdůrazňuji, zdravých stromů do kolejiště a následné najetí vlaků na spadlý strom končící případně vykolejením vlaků. Navrhovaná úprava nepožaduje likvidaci stromů v blízkosti dráhy, naopak umožňuje vzrůst dřevin a ten má být vyšší v závislosti na jejich vzdálenosti od tratě. Dalším pozměňovacím návrhem je návrh o mezinárodní dopravě. Je to pozměňovací návrh, kterým navrhuji vložit do zákona o dráhách nový pojem mezinárodní doprava. Definice je převzata z práva Evropské unie a má význam v liberalizovaném prostředí pro příděl kapacity dopravní cesty. Dalším pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh o vysokorychlostní dopravě. Stávající zákon obsahuje pouze právní úpravu dráhy pro provozování vysokorychlostní železniční dopravy, ale zákon již nedefinuje vysokorychlostní dopravu. Vymezení vysokorychlostní dopravy je nezbytné pro stanovení míry investic do vysokorychlostní dopravy. Další, co bych ráda upravila, je předmět podnikání. Podle platného zákona provozuje společnost České dráhy přímo ze zákona veškerou železniční dopravu, pro jejíž provozování si ji stát zřídil. V žádném případě návrh neznamená zamezení liberalizace trhu. Současná právní úprava již dnes umožňuje Správě železniční dopravní cesty, aby při přetížení kapacity dopravní cesty činila... spočívající ve spojování vlaků, ale pouze jednoho dopravce. Je samozřejmostí, že ke spojování vlaků různých dopravců může docházet, pouze pokud to je technicky možné, a zákon jednoznačně stanoví, který z dopravců nese právní odpovědnost za cestující.